A zde čelíme dvojímu riziku. Jinými slovy, budeme chtít, aby vznikaly firmy a projekty s vysokou přidanou hodnotou práce. Zároveň se ale budeme velmi intenzivně věnovat řešení energetické soběstačnosti České republiky a i tady jsou řešením právě nové technologie a inovace. V předloženém programovém prohlášení najdete i další podstatný úkol, který jsme si v oblasti energetiky uložili. Zásadně přispějeme k tomu, aby do roku 2025 na minimálně 100 000 tuzemských střech vznikly nové fotovoltaické elektrárny. Naše vláda chce rovněž splatit dlouhodobý dluh předcházejících vlád a konečně zahájit výstavbu jaderných bloků v našich stávajících jaderných elektrárnách, a to samozřejmě bez účasti Číny a Ruska. Náš další klíčový závazek se týká podnikatelů. Je jasné, že mnozí z těch aktivních lidí už dávno rezignovali na podporu ze strany českého státu, ale přesto jim chci... naše vláda jim chce slíbit několik věcí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, stojíme před obdobím nové vlády a bylo by laciné zde říkat, že všechno v programovém prohlášení je úplně špatně. To bychom vypadali stejně nevěrohodně jako opozice v minulém volebním období a voliči by se nám vysmáli. Nová koaliční vláda má naprosto neuvěřitelný komfort. V roce 2014 jsme po přímo Molotovově koktejlu Parkanové, Bartáka, Vondry, týdenní ministryně Peake, Nečase a dalších předchůdců přebírali resort obrany, který měl pověst naprosto nejděsivějšího portfolia. Podařilo se nám stabilizovat strukturu ministerstva i armády a rozjet, a hlavně dotáhnout zásadní strategické projekty. Pro ty, co jsou armádou nepolíbeni, PX je zahraniční obchod, který si zřizují zahraniční armády v místě svého působení. Za poslední roky se ale situace výrazně zlepšila. Armáda má nový materiál a sklady se naplňují funkční výstrojí. Jistě, pořád máme ještě co dohánět, ale nynější stav je nesrovnatelný s vykradeným a nefungujícím resortem po vládách a ministrech ODS. Plánovaný nárůst financí pro naši obranu proto maximálně podporuji. Ostatně to bylo právě hnutí ANO, které za našich ministrů obrany a financí napumpovalo do armády a jejích složek přes půl bilionu korun. Nebylo to přitom jenom o výboru pro obranu, ale také o odvaze našich vlád a dobrém řízení našich ministrů. Opravené zázemí nemovité infrastruktury v posádkách, zrekonstruované a vybudované nové prostory pro výcvik - to vše se odráží v kvalitě přípravy a výcviku. Možná tyto výdaje neplní titulní stránky novin, ale ocenění z mezinárodních cvičení dokládají, že jsme se vydali správnou cestou. Body programového prohlášení jsou napsané lišácky, takže vlastně netušíme, co se za nimi skrývá. Sliby jsou neurčité, neměřitelné, obtížně vyhodnotitelné. Nebo že chceme zasahovat do základních strategických dokumentů pro naši obranu, které byly schváleny na základě konsenzu o směřování a rozvoji našich obranných schopností a politiky? Již nyní jsou všechny významnější obchody prováděny s využitím výjimek nebo jednacích řízení, které jsou v zákoně speciálně upraveny pro armádu. V byznysu se používá výraz účelnost a efektivita, převedeno do světa akvizic - kupovat správné věci a kupovat je správně. Ano, pan poslanec Vích je bývalý profesionální voják, je dobře, že je v klubu SPD. K plavání BVP - no, jasné, to je takový ten přežitek Varšavské smlouvy, kdy jsme potřebovali, aby nám všechno plavalo. Dneska je to úplně zbytečné. Omlouvám se, ale musel jsem se k tomu vyjádřit. Pevně doufám, že akviziční proces s BVP nějakým způsobem rozlouskne co nejdříve tak, abychom jasně věděli, jestli ta bévépéčka se koupí, anebo nekoupí. Samozřejmě, pokud by se nekoupila, tak už všichni víme, že za tuhletu cenu se nejspíš - nebo bez navýšení ceny - by se ta akvizice asi už neudělala. Takže v téhleté velice důležité akvizici pro armádu jí také držím palce, aby měla šťastnou ruku na výběr. Pak pan ministr Metnar tady bude mluvit za chviličku, tak on asi se k tomu vyjádří. Když si čtu programové prohlášení, nevím, proč jste zapomněli na naše spojence ze střední Evropy - Polsko, Maďarsko, Slovensko anebo i Rakousko. I když vlastně tomu rozumím: na ně se v Bruselu mračí, takže se k nim naše probruselská koalice otočí zády.
Prakticky vždycky to skončilo na čísle stejném, se kterým se začínalo. Prakticky za celou tu dobu se zrušila jenom Zemědělská vodohospodářská správa. Minulá vláda Andreje Babiše na řešení kůrovcové kalamity vynaložila celkem 17 miliard korun. Když se podívám jak do programového prohlášení vlády, tak do volebního programu koalice SPOLU, tak tam je ustanovení: budoucí zisky státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu. Fajn. Tu možnost, aby tyto zisky ze státního podniku Lesy České republiky a ze všech státních podniků České republiky umožnila novela zákona o státním podniku, která byla přijata v roce 2012 a navrhla ji Nečasova vláda. Takže jestliže je dneska 9 miliard korun na účtu, můžeme se spolehnout na to, že vláda tyto prakticky finance nevyužije, třebas jako v minulosti byl určitý záměr je využít, třebas investice 2 miliardy korun na lesy v Rumunsku, která se samozřejmě neuskutečnila, nebo projekt výstavby nového sídla firmy ve výši 1,5 miliardy korun? Prakticky musím konstatovat, že pro mě to prohlášení je neúplné. Zcela nedostatečně se věnuje boji s klimatickými extrémy. Zcela opomíjí řešení povodní a řešení sucha jako řešení nedostatečné. My vždycky preferujeme třeba boj se suchem, ale upozorňujeme boj třeba s povodněmi. Když si vezmu studii FAO z hlediska disponibilních zdrojů vody, tak Česká republika v rámci zemí Evropské unie je za Maltou a Kyprem prakticky na třetím místě s nízkou disponibilitou vodních zdrojů. V této oblasti bych očekával tedy rozhodně víc než jen podporu obnovy mokřadů v tůních a malých vodních nádržích. Takže na závěr mi dovolte vyjádřit nad programovým prohlášením zklamání a obavu, že české zemědělství, lesní a vodní hospodářství v následujícím období nečekají příliš dobré časy. Děkuji za pozornost.
A nyní je řádně přihlášen pan poslanec Jaroslav Bžoch a připraví se pan poslanec Jan Richter. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já vás ale budu hodnotit podle kritérií, která jste si sám stanovil na vašem blogu, když jste se vyjadřoval k jednomu z vašich předchůdců, konkrétně k Tomáši Petříčkovi. Splňujete toto kritérium? Opravdu jste ta těžká váha zahraniční politiky? Já nejsem ten, kdo tvrdí, že ten demokratický mandát z voleb zde musí být, nikdy jsme to neprosazovali, to je vaše kritérium.
Ano, mám tady námitku pana předsedy Tomia Okamury, že není splněna podmínka usnesení Poslanecké sněmovny ze 3. schůze z 23. července roku 1996, kdy Poslanecká sněmovna stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze Poslanecké sněmovny do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky. Můžeme je spočítat.
Souhlasím s tím, že úloha ředitele je klíčová. To je skutečně záležitost hlubokých změn, které musíme udělat. Tam je pozice rektora, je tam pozice kvestora a každý má rozdělené kompetence v tom, aby se tyto věci neděly. To znamená, kvestor se stará o provoz, o finance, investice. Je třeba si uvědomit, že univerzity jsou klíčové. A teď se dostanu k problematice vědy a výzkumu. Je tam spousta věcí typu "chceme moderní, koordinovaný a transparentní systém řízení". To bych samozřejmě nechtěl takto říct. Proč? Ale já se nechám přesvědčit, že se mýlím. Takže já se těším na to, že ty věci se změní, rád přispěji, ale jak říkám, necháme se překvapit.
Nyní další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Karel Tureček, poté se připraví pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych se chtěl podívat na Programové prohlášení vlády z logiky, že by se mělo jednat o průnik volebních programů stran vládní koalice. Volební program stejně jako volební kampaň má za cíl bezesporu mobilizovat voliče i za cenu určité polarizace společnosti, ale pokud takový potenciál v sobě obsahuje Programové prohlášení vlády, tak je to zásadní problém. Chci říct, že o tomto kompromisu se velmi pečlivě vedla diskuse celý loňský rok. Pracovalo na tom 24 pracovních skupin. Na změně tohoto strategického plánu během jedné noci je nejlépe vidět arogance a bezohlednost nové vlády. Na první pohled ty věcí zní - vládní sliby - líbivě, protože si lidé asi představí malé rodinné farmy s ekoprodukty, kterým se přidá na úkor těch velkých. Hnutí ANO mělo v programu větší platby na první hektary. Ale co chci zdůraznit? Že takovéto zkratovité rozhodnutí nesmí poškodit české zemědělství jako celek. Nesmíme si střílet do vlastní nohy. A tady chci říct, jaká bude realita po té změně v České republice. Je to naše jakési historické dědictví, kdy zemědělství bylo vždy založeno na velkých zemědělských podnicích, a to chci zdůraznit.
Stejně zde postrádám nějaký předpoklad, jak chce nová vláda řešit nedostatek zdravotníků, zvyšování jejich celospolečenské prestiže. Současná doba ukazuje, že je to opravdu nutné. Zdravotníci, a můžu to říct sama ze své zkušenosti, už dva roky pracují v naprosto neuvěřitelném tempu, jsou přetížení, ztrácejí motivaci. Se vší úctou, pane ministře Válku, od vás jsem to opravdu neslyšela. Já nevím, co je vám tady k smíchu. Možná jsme se smáli vašim vtipům v minulém volebním období, kdy jste jimi hýřil. Mně to teď moc vtipné nepřijde, když se bavíme o zdravotnictví, pane ministře. Nevidím tam přehodnocení systému vzdělávání. Zase říkám se vší úctou, znám vás čtyři roky ze zdravotního výboru, a myslím si, že kdybychom si spočítali vaše projevy, že jich bylo nejvíc. A na některé skupiny, jako například pracovníky hygienických stanic, zapomněla úplně. Teď je čeká další vlna a opravdu nám píší, že jste se na ně úplně vykašlali. Co vítám, je proklamace vlády o větším zaměření na prevenci. To asi chceme všichni. Všichni si uvědomujeme její nezbytnost a to, že lepší preventivní péče je pro společnost, pro zdravotnictví, ale i pro státní rozpočet z dlouhodobého pohledu nesporným benefitem. Samozřejmě se nabízí například forma úlev od zaměstnavatelů a podobně, ale to je jen jedna část cesty. Naprosto tam chybí jakákoliv provázanost se situací na zdravotním trhu, kde v některých regionech chybí dostupná zdravotní péče, zubaři, pediatři. Zároveň mi tam chybí větší podpora páteřních nemocnic v jednotlivých krajích. Naopak se obávám otevření cesty k privatizaci zdravotnictví a ke zhoršení všeobecně dostupné zdravotní péče. Uvítala bych i konkrétnější návrhy v oblasti digitalizace zdravotnictví. Tyto dva nástroje se ukázaly právě v covidové době, jak nám občanům, ale i zdravotníkům velmi pomohly. Všichni si uvědomujeme, jak moc je pro zdravotnictví digitalizace potřebná. Nikdy bych si nemyslela, že to řeknu, ale dneska to řeknu. Je mi osobně opravdu líto, že ve vládních lavicích za sebou nevidím na místě ministra práce a sociálních věcí Markétu Pekarovou Adamovou nebo Olgu Richterovou. V minulém období jsem s nimi často nesouhlasila, na řadě věcí jsme se neshodly, ale určitě jim nemohu a nechci upřít opravdový zájem o sociální politiku, že se v ní dobře orientovaly a věnovaly se sociálním zákonům. Dnes vládní lavici vyměnily za řídící post a je to škoda. Odvolání ředitele Lesů České republiky. Z mého pohledu upřednostnil Ministerstvo zemědělství, na které se dlouhodobě připravoval a na kterém seděl jen dočasně před resortem, který mu byl dočasně svěřen. Navíc v době, kdy je opravdu třeba řešit aktuální problémy způsobené covidem a situací v energetice. To měl být asi první signál, jak to bude fungovat. A to je pro mě ta vaše nekompetentnost. Tak jste jim to prostě vzal, oni to nějak zvládnou. Obslužný personál, bez něhož se pobytová zařízení opravdu neobejdou, jsou to zařízení pro handicapované, pro seniory, nedostanou nic. Zároveň ale vláda ve svém programovém prohlášení píše, že zajistí spravedlivé odměňování pracovníků v sociálních službách a v sociální oblasti. No, tak já nevím tedy. Dozvídám se navíc, že řada zařízení musí kvůli rostoucím nákladům omezit péči, někdy například nezbývají peníze na svačiny pro klienty. Všichni jste hlasovali pro, všichni. V Senátu po volbách ale hlasy současné vládní koalice neprošlo. Můžete říkat, že jsme byli u vlády a měli jsme Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bohužel se tak nestalo, a proto jsme řekli, že to uděláme my jako poslanci poslaneckým návrhem.
Rozumím tomu, že když jeden, dva ministři tady po nějakou dobu nejsou, je to v pořádku. Jednu dobu, když jich tady nebylo patnáct a seděli tady tři, tak už to samozřejmě bije do očí. Zkuste se na to dívat z tohoto úhlu pohledu. Stejně tak jako předložení toho zákona, já už jsem to tady trochu včera naznačil v rámci faktických. Tak mně jde o tu první větu - zvýšíme kvalitu legislativy. My slyšíme teď často, že se některá opatření nedozvíme, nebo to, jestli bude povinné očkování, či nikoliv. Za mě je to úplně obráceně. Ale já bych byl dokonce s to, abych byl férový, říct, že buď je to nepředvídatelné od začátku, anebo je to předvídatelné. Stejně tak mě zaujaly vaše pozice k některým rozhodnutím. Nicméně v momentu, kdy se vám to nepodaří, jak jsem si napsal, tak je to proto, že jste zdědili neschopné úředníky. A teď k těm jednotlivým kapitolám. Já bych se podíval i na to, kdo v té vládě není, a z logiky věci by tam být měl. A mám tím na mysli - ne, Andrej Babiš ne, pane kolego. Vždycky byl úzus, že předsedové koaličních stran jsou součástí vlády. Stejně tak jako tam nevidím některé osoby, které se ve volební kampani jednoznačně definovaly jako odborníci přes nějakou oblast, typicky Olga Richterová v sociální oblasti. Já ho vnímám jako člověka, který rozumí zemědělství - já nejsem zemědělec, tak nevím, jestli to můžu takhle hodnotit - je na sociální politice. Martin Baxa - školství, je na kultuře. Ivan Bartoš - dobře, beru, digitalizace - to mají možná asi všichni Piráti v sobě - nevím, proč Ministerstvo pro místní rozvoj. U jedné ministryně jsem si přečetl, že jde do té funkce zhubnout a naučit se anglicky. Teď, když se podívám na ty politické... Političtí náměstci - více než dvacet. Oni se tam nedostali a najednou se z nich stali náměstci. To přece za mě - můžete si tam vybrat, koho chcete, ale to přece za mě není svědomitá personální politika, když ty náměstky uděláte z těch, kteří ještě hodinu před volbami měli být poslanci a měli tady sedět mezi námi. To znamená, že to nebyli ti odborníci připravení v tom vašem zázemí vám pomáhat. Ale to už tady také bylo navrženo. Teď bych si dovolil dva dotazy u věcí, které mně přišly takové řekněme pikantnější: "Vytvoříme prostředí podporující zdravý životní styl." Tak co znamená, ten Green Deal je pro nás příležitostí? Vy říkáte, že dlouhodobě se počty úředníků budou snižovat. Zatím to tedy vypadá tak, že jste je navýšili. Nechcete škrtat, kde se to bude týkat lidí, jste říkali, což by mě zajímalo, jestli lze škrtat ve státním rozpočtu, aniž by se to těch lidí nedotklo. Protože předtím to bylo na otázku, jak konkrétně, třeba zavedením EET nebo kontrolním hlášením - mě to také obtěžuje, ale prostě má to nějaký měřitelný efekt. Když jste byli v opozici, tak jste chtěli škrtnout 80 miliard. Teď, když jste v koalici, tak se toho můžete chopit. Když se podíváme na ochranu spotřebitele... Ochrana spotřebitele. Budu citovat: "Vyhodnotíme nedávno přijaté úpravy exekucí, dopad institutu chráněného účtu a administrativní zátěž zaměstnavatelů. "Nastavíme systém tak, aby byl dlužník motivován pracovat a splácet dluh. Zveřejníme přesná relevantní data k exekucím a zasadíme se o zastavení těch nezákonných. Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na tři roky. A to je vlastně z toho ranku ochrany spotřebitele, exekucí, insolvencí všechno a za mě je to, kolegové, hrozně málo, nezlobte se na mě. A, kolegové, mně to přijde, že to je slabé. Tam o tom není vůbec nic, o posílení těchto orgánů. To je úplně stěžejní a zásadní věc. Institut hromadných žalob pomůže českým spotřebitelům více než co jiného.
Jsem si vědoma, že jsem součástí širšího vládního týmu, takže s panem premiérem Fialou jsme se dohodli, já ke konci ledna končím. Ale slibuji i tady za tím řečnickým pultíkem, že svému nástupci nebo nástupkyni předám agendu řádně, v případě potřeby pomůžu a rozhodně této problematice i ve Sněmovně se chci dále věnovat. Děkuji vám za pozornost. Jsem ráda, že jsem tady s vámi jako poslankyně, od 1. února už jenom jako poslankyně, jenom v uvozovkách, protože to je vlastně obrovský mandát. Děkuji vám za pozornost.
Koukám, jestli se někdo hlásí s přednostním právem? Pane poslanče, máte slovo.
Na úvod svého vystoupení to možná trochu odlehčím. Já jsem ho poslouchal velmi pozorně a dělal jsem si poznámky ad hoc v tu chvíli, když jste v úvodu dnešního dne hovořil. Jedna z prvních vět, kterou jste říkal: "Nejsme populisté a neslibujeme, co nelze splnit." Chvíli mi přišlo, že jste spíše skeptici, že se bojíte toho slíbit víc, nemáte příliš velkou ambici. Ale máte samozřejmě na takové řeknu opatrné prohlášení právo a respektuji ho. Hned jedna z dalších vět: Budeme spořit v rozpočtu, uspoříme rozpočet, budeme snižovat dluh. Vlastně bych z toho slibu mohl mít radost.
Pane poslanče, já vás trošku přeruším a poprosím zejména v pravé části sálu, aby se kolegové a kolegyně uklidnili a ztišili. Děkuju pěkně.
Věřím, že má slova snad občas dopadnou k něčím uším, jak jste řekl, zvláště v pravé části sálu. Jednoduchý počet, jednoduchý součet - má dáti, dal, takže když někde dávám víc, bude někde méně. A já se ptám a nevidím to v tom programovém prohlášení. Omezíte, snížíte rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury? Sáhnete na investice? Ono to vypadá jednoduše - nebudeme opravovat, budeme pouze investovat. A my tady slyšíme o nějakém slibu 6 miliard krajům. Ptám se: Omezíte ty slevy? Jakým způsobem, když nechcete šetřit na občanech? Omezíte seniorům možnost aktivního života? Nebo je neomezíte? Jaká bude ta revize? To bohužel zatím v tuto chvíli nevíme. Mluvíte o špičkových odbornících, které nalákáte do státní správy.